O závěrečná slova v tom případě asi nebude zájem. Děkuji panu poslanci Sadovskému. Ptám se, kdo se hlásí dále do podrobné rozpravy. Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Návrh byl přijat a lhůta pro projednání ve třetím čtení byla zkrácena. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Vláda v srpnu minulého roku rozhodla, že Česká republika vyhoví žádosti Mezinárodního měnového fondu o poskytnutí nové bilaterální zápůjčky, jejímž účelem má být zajištění dostatečné likvidity Mezinárodního měnového fondu v případě nepředvídatelných událostí.
Poprosím vás, abyste se pokud možno už usadili na svých místech a ztišili se, abychom mohli pokračovat v pořadu. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 11. května tohoto roku. Pět, padesát... Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Vránu. Nikoho nevidím. Budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 13. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Vránu. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Petr Dolínek od 16.40 z pracovních důvodů, Milan Chovanec z rodinných důvodů, Jana Krutáková z pracovních důvodů, Ivana Nevludová od 14.45 do 17.30 z pracovních důvodů, Antonín Staněk z důvodu zahraniční cesty. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. V souladu s naším jednacím řádem máme v návrhu pořadu 13. schůze zařazen bod 117 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. V tuto chvíli eviduji dvě, ještě před začátkem schůze dvě přihlášky s přednostním právem.
Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. První čtení bylo rozjednáno, skončilo zhruba v polovině na té minulé schůzi, v polovině rozpravy. Vzhledem k tomu, že nejsou písemné interpelace, tak na grémiu byla diskuse o tom, že bychom mohli projednávat návrhy zákonů již ve čtvrtek od rána. Čili proto jménem našeho poslaneckého klubu činím tento návrh. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem přeslechl to datum...
Já jsem se snažil hovořit poměrně nahlas.
Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.
Dobrý podvečer. druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně financí Alena Schillerová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Zároveň jsou na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování. Tento sněmovní tisk byl již podrobněji představen v úvodu prvého čtení. Nyní bych tedy pouze zopakovala, že převážná většina navrhovaných změn je technického charakteru.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Pan zpravodaj má slovo. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není nikdo přihlášen. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje, zda je zájem o závěrečná slova. Znovu se ptám na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Také není zájem. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu. S přednostním právem pan předseda Bartošek, takže ještě nezahajuji. Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.40, můžeme pokračovat. Paní ministryně financí je přítomna.
Děkuji za slovo. Novela zákona přináší pouze doplnění seznamu statutárních měst, a to o město Třinec, tedy zařazení města Třince mezi statutární města. Za účasti předkladatele i starostky města Třince výbor tento materiál projednal a jednohlasně doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk číslo 36 projednat a schválit v předloženém znění.
Mám to brát jako žádost o pauzu v délce jedné minuty, pane předsedo? Pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Koten.
Dobrý den. Já se omlouvám.
Dobrý den, dámy a pánové.
Já se omlouvám.
Pane poslanče, já nechci vstupovat do vašeho vystoupení, ale my projednáváme zákon o obcích, a teď si nejsem úplně jistý, jak s tím souvisí provoz na pozemních komunikacích. My jsme sněmovní tisk číslo 36 v této fázi. Tak to je vyřízeno. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji. Zeptám se, kdo ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Nezaznamenal jsem to. Kdo je proti? Budeme pokračovat dalším bodem, což je Prosím pana poslance Gazdíka jako navrhovatele, aby návrh uvedl.
Já jsem ten návrh myslím dostatečně odůvodnil v prvním čtení. Tato změna by výrazným způsobem ulevila zejména těm nejmenším. Mrzí mě stanovisko vlády, které je proti.
Také děkuji. My jsme tento návrh přikázali v prvém čtení rozpočtovému výboru jako garančnímu.
Ostatně podstatná část našeho klubu je pod ním i podepsaná. Myslíme si, že EET se nemělo nikdy vztahovat na ty nejmenší živnostníky. A právě neplátci DPH je rozumná hranice, jak to stanovit. My jsme byli ujišťováni, že vláda předloží vlastní novelu.
V případě, že by návrh nebylo možno projednat v prvním čtení, žádám prosím o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Děkuji vám za pozornost.
Jenom upozorňuji, že případný návrh na zkrácení lhůty musí potom zaznít v rozpravě.
Děkuji. Děkuju a prosím o podporu.
Harmonizace těchto práv systému ochranných známek na evropském řízení je přínosem pro všechny uživatele, tedy především pro malé a střední, protože skutečně vzniká v podstatě jasnější a transparentnější přístup k ochranným známkám nebo k registraci ochranných známek a k jejich prodlužování. Sice jde o novelu transpoziční, ale nicméně je nutné říct, že skutečně našim firmám to významně pomůže. Obsah směrnice nicméně musíme transponovat do 14. ledna, nebo účinnost do 14. ledna 2019 přenést do vnitrostátního právního předpisu. Děkuju vám a doufám tedy v podporu tady toho zákona.
Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, mám zatím dvě přihlášky. Prosím paní poslankyni Matušovskou a připraví se pan předseda Michálek.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte mi, abych se vyjádřila k tisku 168 a vyjádřila tak i stanovisko klubu KSČM. Pan ministr i pan zpravodaj vysvětlili, co přesně jsou ochranné známky, například třeba Budvar, a že umožňují rozlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb jiného podnikatele. U spotřebitelů naopak poroste důvěra v české i zahraniční spotřební zboží označené podle nejmodernějších nebo modernějších jednotných pravidel. Dalším, co mě utvrzuje v podpoře tohoto návrhu , je to, že její přijetí podporuje i Komora patentových zástupců České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků, a to i přijetí v prvním čtení.
Ještě se ptám, jestli někdo v obecné rozpravě. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr.
Musím zde připomenout, proč vlastně má obviněný nebo později obžalovaný to nikým nezpochybňované právo lhát. Při předkládání důkazů, a já podporuji opravdu ten pozměňovací návrh, který to zpřesňuje na listinné důkazy, nic takového samozřejmě nehrozí. Ale proč bychom mu měli přiznávat právo, aby dodal soudu zfalšovaný důkaz o tom, že byl někde jinde?
Požádám vás o novou registraci. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček v podrobné rozpravě.
Jedná se o vypuštění maření spravedlnosti. Také jsem o tom mluvil v obecné rozpravně. Tam se obávám, že jsem téměř shodný s panem kolegou Chvojkou, ale týká se, pokud by zůstalo maření spravedlnosti, tak aby tam nebylo alespoň to svádění, které pokládáme opravdu za velmi nebezpečné, zejména za situace, kdy se nestane žádný trestný čin, ale samotné svádění trestným činem bude.
Jde jenom o to, aby tento institut nebyl zneužíván ze strany subjektů, které fakticky by byly pouze třeba akciovými společnostmi jednoho investora a toto daňové zvýhodnění by využívaly.
Děkuji, pane senátore.
Článek tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovinu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a 2. neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Za článek I se vkládá nový článek II, který zní: Článek II Přechodné ustanovení:
Dobrý den.
Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Předpokládám, že není zájem. Není, tak otevřu rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Dobrá. Tak to beru jako odůvodnění. Pokud se nikdo nehlásí, tak i podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova, zda si pan navrhovatel nebo pan zpravodaj přejí vystoupit. Není tomu tak. Děkuji.
Dobrý den, kolegové, kolegyně, pane předsedající. Jak říkal tady můj předřečník, je před branami Poslanecké sněmovny vládní návrh, který by tuto problematiku měl řešit globálně. Některé věci, co já vím, už jsou tam zapracovány. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Ještě v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím.
Děkuji. Ještě prosím o strpení pana navrhovatele.
To znamená, to je parametr, který vyplynul z diskuse s podnikatelskými svazy a komorami. Takže je to 200 000 hotovostních tržeb. Stejně tak podle daňového řádu si musí průběžně vést evidenci příjmů. Děkuji vám.
Vím, že když se něco chce řešit globálně, tak je z toho buď paskvil, nebo vůbec nic. Tady to spíš vypadá na ten paskvil, protože to, co paní ministryně v těch parametrech řekla, tak jestli snahou této vlády je zjednodušit podnikatelské prostředí, tak toto je přesně to, co podnikatelské prostředí v žádném případě nezjednodušuje, naopak, je to výjimka na výjimku. Proč prosím nepřijmete tento návrh zákona, který je jednoduchý? Plátci DPH - ano, neplátci - ne. Nazdar. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Chci paní ministryni ubezpečit, že až s tou novelou přijde do Poslanecké sněmovny, tak ať nepočítá s rychlým a hladkým průběhem. Stávající nástroje jsou dostatečné. Povinnost vydat účtenku existuje už dneska... na požádání. Na požádání. Na požádání. To je úplně jedno. Tam ten daňový únik určitě nevzniká. To, že mají povinnost vést evidenci příjmů, to už taky platí. Navíc vydá účtenky. To bude hezká zakázka, někdo bude vydávat účtenky pro celou Finanční správu, která bude mít jednu číselnou řadu, aby náhodou se jedna neztratila. Legitimní návrh na zamítnutí - o tom budeme hlasovat ve třetím čtení. Rozpočtový výbor vlastně nenašel většinu ani pro doporučení schválení, ani pro doporučení zamítnutí tohoto návrhu. Myslím, že hlasování klubů, které jsou podepsány pod tímto návrhem zákona, je jasné. Někteří, to jste si už všimli, něco navrhnou a pak jsou proti, protože dostanou jiné noty od vedení svých stran.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.48 a budeme pokračovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly k pořadu schůze. Ještě pan poslanec Vácha.
My nepodpoříme program této schůze z toho důvodu, že jste nehlasovali pro první bod. Tu kompetenci by měl mít bezpečnostní výbor.
Řeknu proč. Bez ohledu na to, jestli to bude projednávat Sněmovna, nebo ne, tak já jako předseda evropského výboru jsem svolal výbor, který má jeden faktický bod, a sice informace pana ministra vnitra k této politické deklaraci. Takže to není žádná obstrukce.
Děkuji, pane poslanče. Poté s přednostním právem pan předseda Bělobrádek.
Je tady celkem klid a dá se udělat spousta práce. Nikdo neruší.
Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na pana poslance Luzara s tím, že já jako předseda stálé komise pro kontrolu BIS musím potvrdit slova pana premiéra, který se jasně vyjádřil v tom smyslu, že obě naše rozvědky potvrdily, že se novičok, a to žádný typ novičoku, v České republice nevyráběl. To znamená, vy jste hovořil o tom, že tady byl podroben, myslím, expertize, nebo se zkoumal, ale ta debata a slova pana prezidenta byly o výrobě.
Ptám se, kdo další.
Já bych vás chtěl požádat o vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Tím důvodem je, že zatím nebylo ukončeno projednávání v garančním výboru.
Pokusíme se to zvládnout postupně. Takže jako první vystoupil pan předseda...
Děkuji.
Aha, děkuji. Ptám se, kdo je pro. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Já jsem tedy zavnímal, že jste říkal, že kdyby ten fiskální pakt nebyl úspěšně prohlasován, tak byste hlasoval pro ten bod jako první.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Čas na přípravu paní zpravodajky uplynul. Požádám pana kolegu, aby umožnil paní zpravodajce se dostat k pultu.
Děkuji, pane předsedající. Určitě vzpomínáte někteří z vás, kteří jste byli zde, když jsme přijímali tzv. zákon lex Babiš, jaká zde byla vůle a nevůle a jak se nám to vymstilo. Každý zákon, který je přijímán kvůli jedné osobě nebo skupině osob, je špatný zákon.
Dobře.